Už zmíněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví například zcela vynechává otázku používání paměťových map z dat mobilních operátorů a platebních karet. Počítá vláda stále se zapojením digitálních technologií a aplikací pro sběr dat pro chytrou karanténu? Jaký je další plán, respektive časový harmonogram pro uvedení tohoto nástroje do praxe? Myslím, že máme mnoho otázek a je relevantní na ně žádat i odpovědi. V médiích jsou zatím jenom kusé informace.
Do rozpravy ve třetím čtení se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesla návrh na hlasování. Jako první bychom hlasovali - já vám pak ke každému, až budeme hlasovat, ke každému pozměňováku řeknu, o čem je. Procedura hlasování: Jako první bychom hlasovali pozměňovací návrh 4956 paní poslankyně Šafránkové. Pokud bude tento pozměňovací návrh schválen, bude nehlasovatelný pozměňovací návrh 4998 pana poslance Sklenáka a 4957 paní poslankyně Richterové. Pokud nebude schválen, budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu 4998 pana poslance Sklenáka. Pokud bude tento pozměňovací návrh schválen, nebude hlasovatelný pozměňovací návrh 4957 paní poslankyně Richterové. Jako další bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 4924 paní poslankyně Šafránkové. Další hlasování 4925 paní poslankyně Šafránkové.
Ne, takže budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka Pastuchová. Kdo je proti? Proceduru jsme schválili a nyní podle ní budeme postupovat.
Budeme nyní hlasovat.
Děkuji. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 37, přihlášeno 192 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.
A protože byl tento návrh přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh 4957 paní poslankyně Richterové. Dále budeme hlasovat návrh 4924 poslankyně Šafránkové.
Děkuji. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Další budeme hlasovat 4925, poslankyně Šafránková, ošetřovné se rozšiřuje na příbuzenský vztah.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím jeho projednávání.
Prosím o vysvětlení této situace, neboť je to pro spoustu lidí důležité. Vzali už si teď dovolené, řešili tu situaci ad hoc se svými příbuznými. Každý, kdo mohl té rodině pomoci s hlídáním dětí, tak pomohl. A v případě, že je to čeká ještě v červenci a v srpnu, dostanou se do podle mě velmi neřešitelných situací.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Bláha, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě.
Takže ve výsledku, ten, co zůstane doma na ošetřovném, dostane víc peněz než ten, co bude chodit do práce. Do práce u většiny zasažených firem, takže nedosáhne na to, co měl dřív. V ten okamžik se dostane na nějakých 22 tisíc. Pak tady budeme mít skupinu lidí, kteří v zavřených provozech nemohli zůstat doma, protože ta firma na to nemá, tak se snaží tu firmu zachránit, a ti nedostanou vůbec nic. Ti půjdou domů, možná že s brekem. Jak to asi může dopadnout? Takže já bych navrhoval, pojďme zvolit zlatou střední cestu. A bude to, myslím si, že vyrovnané k tomu, pokud ta firma přistoupí jenom ke krácení na 90 % mzdy. A bude ten dotyčný člověk určitě mít chuť se vrátit do firmy a pracovat v okamžiku, kdy se firma vrátí do normálních kolejí. Já vám děkuji za pozornost. A doufám, že se správně rozhodnete.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Sklenák.
Navrhuje, aby měly nárok na ošetřovné i osoby samostatně výdělečně činné, které jsou zároveň invalidními důchodci. A ten řeší, aby na mimořádné ošetřovné měli nárok i blízcí příbuzní dítěte, kteří nebydlí trvale s dítětem ve společné domácnosti a jsou zároveň nemocensky pojištěnými zaměstnanci. Ten navrhuje, aby nárok na ošetřovné ve výši 424 korun měli i zaměstnanci pracující na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Děkuji a předem prosím o jejich podporu.
Děkuji, paní poslankyně. A ještě než dám slovo panu poslanci Sklenákovi, pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Já se ještě tady vracím, protože mě tady teď paní zpravodajka lehce zmátla. Ale abychom si to vyjasnili, aby to bylo naprosto jasné.
Také děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Ano, děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jeho cílem je, aby to byl kompromis mezi spravedlivostí a nižší administrativní náročností.
Děkuji. A poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Bláha.
Přitom je nutné konat s ohledem na potenciální negativní dopady pro pracovní trh a hospodaření univerzity. V rámci Brna opravdu velkou část lékařské fakulty tvoří právě zahraniční studenti, především Slováci, ale také fakulty informatiky a dalších. V tuhle chvíli aktuální počet podaných přihlášek na studium jenom na Masarykově univerzitě ze Slovenska, je více než 4 tisíce. Bez zahraničních studentů samoplátců bude Masarykova univerzita čelit ekonomickému propadu přesahujícími 200 milionů korun ročně, které nelze kompenzovat z jiných zdrojů. A ve velmi podobné situaci se nachází celá řada dalších univerzit, ať už Univerzita Karlova, Univerzita Palackého a další.
Umožněte vystoupení svým kolegům.
Ono se to vztahuje k měsíci květnu, červnu a následujícím. Univerzity vlastně předložily návrh ke komunikaci, jakým způsobem postupovat a jak to ošetřit tak, aby se vyhovělo všem hygienickým, zdravotním předpisům, aby ta věc nebyla jako na nějakém tenkém ledě nebo nezpůsobila újmy někomu jinému. Takže když pan ministr školství ubezpečil, že se na tom pracuje, já jsem rád. Potřebujeme vědět prostě víc. Vzpomeňte si, byly tady návrhy doprovodných usnesení. My jsme to s kolegy piráty předkládali. Bohužel žádné z těch doprovodných usnesení neprošlo. A s tím se nelze smířit. Poprosím o jeho pevné zařazení. Ale prosím, abychom to neodsouvali, je to opravdu ne něco, co by sneslo odklad. Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu tohoto bodu.
No, návrh spojit s návrhem paní poslankyně je těžko hlasovatelný. Dobře. To je hlasovatelné. Dnes druhý bod.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Udělali jsme nějakou dohodu. My ji budeme držet. To je náš standardní postup. Tak se podívejte, jak dopadla doprovodná usnesení, která jsme historicky schválili. Jestli dneska něco potřebujeme, tak potřebuje schválit zákony v legislativní nouzi. Potřebujeme si rozhodnout, zda je lepší senátní, nebo sněmovní verze. Teď nebudu říkat argumenty ve prospěch jedné nebo druhé, to si nechám na jednotlivé body. To všechno se skrývá v tomto bodu. Budou tady přítomni ministři. Nevidím žádný důvod teď zařadit bod pro ministra školství, který je omluven. Poslouchal jsem omluvy na dnešní den. Tak buďme prosím rozumní a racionální. Já podepisuji to, co říkal pan předseda Jurečka. Ty problémy jsou vážné.
Informace pro kolegy, kteří se v tuto chvíli hlásí s faktickou poznámkou. Nejsme v rozpravě, řešíme program schůze, faktické poznámky nejsou možné. Což mi ale ještě připomíná, že jsme na grémiu výslovně neřešili, ale já předpokládám, že tam, kde se rozhodne o zkráceném jednání, pořád platí gentlemanská dohoda, že se obejdeme bez faktických poznámek. Jestliže k tomu bude mít někdo jiný názor, tak prosím, aby se předsedové klubů případně nad tímto tématem setkali a domluvili se, jak to bude. Já automaticky předpokládám, že je gentlemanská dohoda o faktických poznámkách.
V případě, že ta situace bude pokračovat, tak to bude aktuální už brzy, už na podzim. Čekají nás volby do Senátu a do krajů a myslím, že je vhodné, abychom ještě právě do těchto voleb stihli připravit korespondenční hlasování. Vím, že Ministerstvo vnitra pracuje na novelizaci celé řady zákonů právě souvisejících s volbami, a teď je ideální čas tedy postoupit dál a uvést je v praxi. Ve většině evropských zemí už dávno funguje. Děkuji za pozornost.
Jak víte, je to téma, které SPD dlouhodobě prosazuje. To není nic nového. Ale to, co si zaslouží skutečně zvážit tento náš návrh, je velká ekonomická krize, na jejímž prahu stojíme. Ano, ukázalo se, že košile je bližší než kabát. Ukázalo se, že svůj smysl neztratily ani národní hranice. Jen díky sankcím proti Rusku jsme přišli odhadem Svazu průmyslu a obchodu asi o bilion korun. Tedy náklady zdaleka přesahují příjmy z dotací. Známe už také studie západních ekonomů, kteří otevřeně píší o tom, že například Česká republika patří k těm, co na Evropské unii prodělávají v součtu všeho nejvíce. Podívejme se pravdě do očí. Západní státy prodělávají dlouhodobou odbytovou krizi, a ne my, ale ony potřebovaly navázat území východní Evropy, kam by expandovaly. Myslím si, že ani největší ekonomický laik si nemyslí, že západní - a hlavně německé - firmy zavřou své fabriky u nás. Tak zaslepení jako mnozí naši probruselští politici či novináři skutečně nejsou. A západní firmy v případě našeho vystoupení budou první lobbovat za co nejlepší podmínky pro import a export, protože půjde ne o naše, ale o jejich peníze a byznys. Na rozdíl od Británie jsme skutečně z velké části živiteli mnohých německých a francouzských voličů a nikdo si netroufne na tyhle příjmy sáhnout. Pokud ano, tak to bude finálně k našemu prospěchu. Jak víme, omezení obchodu s Ruskem přineslo na straně jedné gigantické ztráty českým firmám a Rusko to motivovalo k soběstačnosti. Vážené dámy a pánové, jak jsem řekl, navrhuji zařadit mimořádný bod s názvem Referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, a to tuto středu po bodech v legislativní nouzi. Tento zákon jménem SPD předložíme do Sněmovny.
Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení tři ministři a jedna paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já přicházím s prosbou a žádostí, aby Poslanecká sněmovna zařadila na jednání této schůze také bod Aktuální informace vlády o pomoci firmám a živnostníkům. Vede mě k tomu mnoho důvodů a především podnětů od občanů.
Pro ty, kteří nevědí, tak jenom připomenu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A z tohoto důvodu jsme i navrhovali ty body v pátek. Druhá věc je, že jsme nevěděli, že je skutečně v plánu variabilní týden. Takže pokud je, tak to samozřejmě částečně mění situaci.
Děkuji. Předpokládám, že už přišla pozvánka. Beru na vědomí.
Já ale nerozumím tomu, proč jim to ošetřovné nepřiznáme zpětně od 11. března, kdy tato opatření na ně vláda uvalila. Také chci, abychom ještě napravili záležitosti, které se týkají i toho budoucího výhledu. Přiznám se, já to nevnímám, že to jsou kecy. Já si myslím, že když rodiče tyto věci píšou, tak je píšou celkem oprávněně. Takže to jsou některé oblasti, které bych chtěl parametricky u tohoto návrhu napravit.
Jen stručná poznámka. Pan předseda slyšel kecy. My jsme teda s paní předsedkyní říkali "to tam je".
Nyní už v řádné rozpravě pan poslanec Jan Bauer.
Děkuji za slovo. Podpoříme tento návrh i přesto, že přichází pozdě. Já určitě nemusím připomínat, že i náš poslanecký klub byl ten ze tří, který před necelým měsícem navrhoval toto ošetřovné v úrovni 80 % vyměřovacího základu. A mimo jiné jsme navrhovali změnit ještě jeden parametr, to je těch současných 13 let na 15 let. Tyto návrhy nebyly přijaty. Víte, já rozumím tomu a nevadí mi tolik, že vláda opisuje u mnoha návrhů zákonů od opozice. Já si musím říct, nebo připomenout jednu osobní vzpomínku. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Respektive kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Cílem přece je, aby rodiče začali chodit do práce. A cílem je, aby děti začaly chodit do školy.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Připraví se Roman Sklenák. Omlouvám se. Tak paní kolegyně Šafránková, to je moje chyba. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Poté byl třetí návrh paní předsedkyně Markéty Adamové Pekarové. Já mám konkrétní dotazy na paní ministryni. Kolik peněz se odeslalo? Šest stran, které se musí naskenovat a poslat například přes datové schránky. Jenom politická pýcha vás vedla k tomu, že jste řekla nesouhlas!
Jedná se například o situaci, kdy nebude přihlíženo k přeplatkům na účtu po tu dobu, než bude ukončena kontrola. Doposud Nejvyšší správní soud jasně říkal, že po tu dobu musí být přihlíženo k tomu, že tam je zaplaceno, že ty peníze má ve své dispozici správce daně, a proto je nelze úročit. Takových ustanovení je tam více.